Opticky se tím snižuje schodek, ale bohužel zvyšuje se dluh Státního fondu dopravní infrastruktury, což se promítne v budoucnosti do výdajů na stavby silnic, dálnic, železnic a podobně. Naposledy tedy varuji, pane ministře, před tím, aby se nevytvářel tento nebezpečný precedens. Všichni víme, že se to promítá stejně tak jako tak do celkového dluhu, pouze se tím vylepšuje schodek. Ten problém je v tom, že si berete úvěr výrazně vyšší, někde na úrovni 170 miliard korun - alespoň takhle vypadá, že by mohl být ten rámec, což je logické, protože ono to jinak nejde. Evropská investiční banka nedá ty zdroje na díru v rozpočtu, ona dá na projektové financování, které se musí řešit v horizontu několika let, na konkrétní stavby. V každém případě to budou desítky miliard korun, které zdědí někdo v budoucnu. Ministr dopravy má hájit zájmy Ministerstva dopravy, jakkoliv se na to musí dívat i z úhlu pohledu samozřejmě celkového rozpočtu. Ale znovu říkám, ten dluh stejně, tak jako tak, se zvýší. Ministr dopravy obětoval Ministerstvo dopravy. Obětoval budoucí výstavbu tím, že roztočí zadlužování tohoto rezortu. Tam bych to chápal, to je rezortismus, pere se za svoje zdroje, a vy říkáte, že mu více dát nemůžete.
Úmyslně nevkládám další dotační titul, protože na dalších jsme se neshodli, nicméně tady jsme se shodli na těchto dotačních titulech, že jsou poddimenzovány. Takže toto usnesení pak načtu v podrobné rozpravě.
Děkuji vám. Nyní tedy pan poslanec Oldřich Černý, přihlášený řádně.
Děkuji za slovo opět, pane předsedající. Opět bych chtěl zdůraznit, že prostředky určené na dotační programy jsou v návrhu rozpočtu na rok 2023 o 2,3 miliardy nižší, než byly na rok 2022, kdy činily více jak 5 miliard korun. Národní dotace jsou tedy našim zemědělcům opět kráceny téměř o polovinu, než bylo letos zapotřebí. Opět jsou naši čeští občané, zemědělští podnikatelé, znevýhodňováni kvůli financování zájmů jednotlivých jiných států. Našim zemědělcům a producentům základních komodit je třeba dotace navýšit, aby byli konkurenceschopní a podporovala se produkce, ne jim ty dotace brát... Doufáme, že zvážíte přednesené doprovodné usnesení, které zde bylo mým předřečníkem představeno, které se týká navýšení finančních prostředků pro tyto dotační programy, které hnutí SPD samozřejmě podpoří. Vzhledem k této situaci tedy hnutí SPD bude pro tento projednávaný sněmovní tisk hlasovat, i když s krácením dotací opravdu nesouhlasíme. Důvodem je to, aby opět naši zemědělci, kteří nás živí, dostali alespoň nějakou podporu. Děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji, pane poslanče.
Z toho důvodu se přimlouvám za to, aby doprovodné usnesení tak, jak ho přednesl kolega Tureček, bylo přijato, protože jestli se bavíme o tom, že dneska jsou zemědělské podniky v kondici relativně dobré, tak do nadcházejícího období budou vstupovat s poměrně významným handicapem a myslím si, že nikdo z nás by si nepřál to, aby zde snížení produkce nastalo razantně.
A já vám také děkuji, pane poslanče. Ptám se, zda někdo další se ještě hlásíte do všeobecné rozpravy?
Děkuji za slovo.
Děkuji vám. Pan zpravodaj před otevřením podrobné rozpravy? Prosím, vaše závěrečné slovo.
To si myslím, že je významný rozdíl, a proto pro něj hlasovat nemůžu, pro tento návrh.
Já vám děkuji. Nyní tedy přistoupíme k rozpravě podrobné. Nejprve tedy eviduji přihlášku pana poslance Turečka.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Hlasování číslo 122, přihlášeno 175 poslanců a poslankyň, pro 59, proti 91, návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona. Ano, děkuji. Dále pan poslanec Gazdík k hlasování.
U hlasování číslo 105 mám na sjetině proti, byl jsem pro.
Nyní tedy ještě zopakuji... Ano, ještě pan poslanec Smetana. Já tedy zopakuji, že nyní přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Návrh byl přijat. A nyní prosím pana zpravodaje, aby uvedl návrhy doprovodných usnesení. Kolegyně a kolegové, prosím, ještě budou dvě hlasování, tak prosím o klid, abyste slyšeli, o jakých usneseních budete hlasovat.
Proč vláda tohle odmítá? A proč zvolila nejkrkolomnější variantu extrémně drahé elektřiny v kombinaci s tím, že na ni bude ještě spekulantům doplácet? Problém je, že to ve finále zaplatí naši občané, kteří už peníze nemají. Nejde jen o zdanění dividend, ale o celkovou reformu kontroly nad únikem peněz do zahraničí. Zahraniční nadnárodní korporace vyvádějí z České republiky kolem 300 miliard korun ročně a letos je to vyvádění rekordní. A co říkají odborníci z těchto institucí? Je to nemožné, protože z našich mozolů a peněz bohatnou bohatí úplně někde jinde. A bude tomu tak dlouho, dokud někdo z české vlády nenajde odvahu říct ekonomickému kolonialismu praktikovanému Bruselem dost. Jsme dost dobří na to, abychom bohatému Západu zvyšovali jeho úroveň, a to dokonce i tím, že sami sebe zadlužujeme. My si fakticky půjčujeme na to, respektive vláda Petra Fialy, aby se lépe měli nejen Ukrajinci, ale také Američané, Němci a obyvatelé dalších západních zemí. Také jste tady, před týdnem jsme tady hlasovali, a my jsme byli proti, SPD, pro zřízení nového úřadu za miliardu korun, kde má být až 250 zaměstnanců. Má to být úřad pro digitalizaci, přestože na ministerstvech a tak dále odbory pro digitalizaci existují. Poslanci hnutí SPD připravili k zákonu o státním rozpočtu řadu pozměňovacích návrhů. Navrhujeme přesměrovat zbytné výdaje státu včetně zahraničních směrem k našim potřebným občanům a podnikatelům. Navrhujeme také přesun výdajů z inkluze ve školství na podporu speciální pedagogiky. A naopak navrhujeme zvýšení podpory pracujících rodin s dětmi, samoživitelů, pěstounů, seniorů, zdravotně postižených, podpory bydlení, českého průmyslu, exportu či Integrovaného záchranného systému. Dále navrhujeme také navýšení státní rozpočtové rezervy pro boj s inflací. Pokud nám vládní pětikoalice Petra Fialy tyto naše návrhy neschválí, potom takto koncipovaný návrh státního rozpočtu poslanci za SPD nepodpoří. Děkuji za pozornost.
Jak se říká, opakování je matka moudrosti. Aktuální výše rozpočtového schodku v hodnotě 295 miliard totiž vůbec neodpovídá skutečnosti. Při výdajích se musím na chvíli zastavit. I Národní rozpočtová rada akcentuje, že dochází i nadále k výdajové expanzi veřejného sektoru, která je vyjádřena například dalším plánovaným nárůstem počtu zaměstnanců veřejné sféry zhruba o 8 000 osob, a to tedy zřejmě včetně nových pozic politických náměstků, kterých může mít každý ministr neomezený počet. Kde je pan ministr v těchto chvílích? Kde je pan ministr, který křičí, že takto rozhodovat peníze státního rozpočtu není možné, že skutečně není potřeba vytvářet další patra hierarchie na jednotlivých rezortech a vlastně uměle navyšovat počty úředníků? Současná vládní koalice na příjmové straně rozpočtu čerpá z mimořádného navýšení inkasa daní v důsledku pádivé inflace. Jenom pár čísel na oživení. Meziroční zvýšení DPH o více než 30 miliard korun. Meziroční zvýšení daně z příjmů právnických osob ze 131 miliard na 257 miliard, tedy více než o 125 miliard. Meziroční navýšení daně z příjmů fyzických osob o více než 16 miliard. Navýšení odvodu z loterií, daně z hazardních her, navýšení příjmů z inkasa ostatních daní a poplatků, navyšování inkasa z dividend státních podniků. Panu ministrovi financí tohle nestačí, a tak si navyšuje příjmy státního rozpočtu o neskutečných 150 miliard, windfall tax a tak dále. Otázka je, zda je skutečně vybere. Také tento rozpočet počítá s dalšími 50 miliardami korun z Modernizačního fondu. K těmto finančním prostředkům - a to jako bývalá ministryně vím - chybí nejen legislativa na české národní úrovni, ale je potřeba také notifikace Evropské komise a Evropské investiční banky. Část zadlužení totiž posouvají do státních fondů, primárně Státního fondu dopravní infrastruktury. Ono je to zadlužení totiž výrazně méně vidět, ale stále je to dluh. Teď se zastavím z logiky věci u rozpočtu kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj, která mně je nejbližší. A hádejte, ve které zemi je nejvýraznější růst? Vyplývá to z údajů, které zveřejnil evropský statistický úřad Eurostat. Meziroční růst cen obytných nemovitostí v EU byl v prvním čtvrtletí nejprudší od konce roku 2006 a my, Česká republika, na podporu bydlení máme v rozpočtu kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj 15 milionů korun.
Myslím, že bych se vešel do faktické poznámky, ale chtěl jsem dodržet jednací řád. Já bych vás chtěl upozornit na svůj pozměňovací návrh 1622, sněmovní dokument, ve kterém navrhuji změnu zákona o státním rozpočtu. Vláda deklarovala na jednáních s vrcholnými představiteli justice a Ministerstva spravedlnosti, že v následujících třech letech dorovná průměrné platy zaměstnanců soudů na úroveň průměru platů zaměstnanců ve veřejné správě. Při jednáních s představiteli justice vláda opomenula zahrnout do plánu na dorovnání platů administrativní pracovníky státních zastupitelství. V částce jsou zahrnuty i zákonné odvody včetně odvodů do FKSP. Děkuji za kladné vyslyšení mé žádosti ve prospěch zaměstnanců justice.
Děkuji, pane poslanče. Prosím, máte slovo.
Bohužel, je to tak a já to připomínám, že vy jste to kritizovali taky, když jste byli v opozici. A teď mi dovolte dvě poznámky, jednu obecnou a jednu k pozměňovacím návrhům. Že to je hotové, je sice pěkné, ale ta čísla se různě časem mění.
Požádám pana zpravodaje, aby si poznamenal oddělené hlasování u vašeho návrhu doprovodného usnesení. Nyní tedy řádně přihlášený pan poslanec Kučera v podrobné rozpravě.
My jsme do této chvíle, do dnešního dne vždy se snažili najít na zemědělském výboru vzájemný kompromis a veškeré návrhy jsme vždy spolu předjednali, bavili jsme se o nich jak na platformách zemědělského výboru, tak na platformách i méně formálních. Dnes jsme poprvé tady postaveni před hlasování, poprvé od doby vzniku této nové Sněmovny jsme tady vystaveni hlasování, které není v rámci zemědělského výboru ani na žádné jeho platformě předjednáno. Ale co já považuju za faul, je to, že jsme o tomhletom bodu společně nejednali. Prostě, pane kolego Turečku, prostřednictvím pana předsedajícího, tohleto se za celý rok v zemědělském výboru nestalo a je mi to líto.
Pane poslanče Turečku, vy se hlásíte řádně? Pochopil jsem, s faktickou také. Děkuji. Nyní faktická poznámka pana poslance Turečka a potom pan ministr s faktickou poznámkou.
Nedávám ho tam, abych držel striktně dohodu ze zemědělského výboru. Děkuji za pozornost.
Nyní faktická poznámka pana ministra Mariana Jurečky. Vaše dvě minuty. Vaše vystoupení vyvolalo další dvě faktické poznámky. Nejprve vystoupí pan poslanec David Pražák, poté pan poslanec Robert Králíček.
Děkuju. Ano, možná jsem tak naivní. Omlouvám se za to, vážení kolegové ze zemědělské veřejnosti.
Nyní tedy pan poslanec Robert Králíček s faktickou poznámkou a potom další.
Mě překvapuje to, co říká pan stínový ministr zemědělství Jurečka. Kdy to prozřel?
Nyní řádně přihlášený pan poslanec Tureček s faktickou poznámkou.
Nevím, z titulu ministra práce a sociálních věcí jako nepodporuje?
Děkuji za slovo, pane předsedající. Procedura bude následující.
A poté bychom měli hlasovat také o doprovodném usnesení zemědělského výboru. Ptám se, zda někdo další se ještě hlásí v podrobné rozpravě? Není tomu tak. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh? Je to hlasování s pořadovým číslem 140, přihlášeno je 133 poslankyň a poslanců, pro návrh 125, proti nikdo. S tímto usnesením byl vysloven souhlas.
Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut.
Návrh číslo 41, týká se kapitol 335 a 398, opět paní poslankyně Štefanová.
Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?
Identifikujeme možná rizika a provedeme celospolečenská opatření bez aktivního zapojení obyvatel. Žijeme v relativní pohodě, investujeme kromě pohodlného života společnosti adekvátní část prostředků do identifikace nejpravděpodobnějších hrozeb a do prostředků na jejich řešení. Občané ovšem nebudou dostatečně připraveni a vycvičeni na takovou situaci reagovat. To může vést k významným společenským a sociálním otřesům a problémům. Třetí varianta, kterou preferuji, je jako varianta dvě, ale s aktivním zapojením našich obyvatel do přípravy na krizové situace po jejich poučení, jakým způsobem by se měli samostatně připravit, a to včetně výchovy a výuky mladé generace. Sice žijeme v menší pohodě, mírný nárůst stresu a nejistoty, část prostředků jde do identifikace nejpravděpodobnějších hrozeb a do prostředků na jejich řešení. Až nastane očekávaná krize, naše populace se rychleji přizpůsobí změněné situaci, a to skrze zvýšenou resilienci, což je cizokrajně znějící slovo, ale značí zvýšenou psychickou odolnost naší společnosti. Jak jsem již několikrát zde pronesl, krizové situace jsou běžnou součástí našich dějin a historie a historie celosvětové a opakují se. Ovšem nebezpečí je v tom, že se opakují v různém časovém intervalu. Přežití předchozích společností i jejich obyvatel bylo často dáno tím, jakým způsobem se dokázali naši předkové s těmito situacemi vypořádat. Konce těchto společností v minulosti většinou nebyly ani dobré, ani šťastné. Nedávné a současné krize mohou být teprve předehrou daleko vážnějších a nebezpečnějších událostí a situací, kterým budeme vystaveni buď my, nebo naši přímí potomci. O tom jsem stoprocentně přesvědčen. Pandemie způsobená geneticky upraveným či přirozeným agens. Proto vás, kolegyně a kolegové, žádám o podporu svého pozměňovacího návrhu státního rozpočtu, a to ve prospěch realizace mnou zmíněné třetí varianty přípravy na krizové situace.
Nyní vystoupí pan poslanec Josef Kott, připraví se pan poslanec Radek Vondráček.
Ve chvíli, kdy na to budeme pohlížet optikou, že svazová činnost v podstatě, že to ti lidé na těch nižších úrovních vykonávají bezplatně ve svém volném čase. Všichni chceme mít, jak zde bylo řečeno, pestrou krajinu. Samozřejmě svazy jako takové mají ve svém portfoliu jak kontrolní, tak i výzkumnou činnost. A vzhledem k tomu, jak jsem tady hovořil ve druhém čtení, včely, které se teď připravují na přezimování, jsou ve velmi špatném stavu a nikdo si nedokáže představit, jak to bude zjara, tak znovu se domnívám, že tato částka by mohla pomoci našim včelařům.
A to samozřejmě za tyto finanční prostředky v důsledku pádivé inflace obstaráte výrazně méně. Chápu, není to mnoho, samozřejmě v krizi bydlení 300 milionů je opravdu málo peněz. Věřím, že návrh pod číslem 1578 podpoříte, tento dotační titul Ministerstvo pro místní rozvoj připraví a skutečně již v roce 2023 umožní i dalším mladým lidem, ale nejenom mladým lidem, ale i třeba seniorům bydlet.
Nyní pan ministr Stanjura, po něm je přihlášen s přednostním právem pan ministr Ivan Bartoš.
Děkuji za slovo. Nejdřív bych začal u pana místopředsedy Havlíčka. V soutěži o nejhorší pozměňovací návrh, který padl ke státnímu rozpočtu, zvítězil jednoznačně pan místopředseda Poslanecké sněmovny Karel Havlíček. Teď nejde o to, kam chce těch 31 miliard poslat, to je věc debaty a můžeme vést debatu, jestli bude výhodnější emitovat státní dluhopisy, nebo úvěr od EIB, a je to legitimní debata. Ale odkud ty peníze bere?